Já jsem paradoxně spíše pachatelem toho původního zákona, který zrušil Ústavní soud. Většina z vás ví, o co se jedná.
Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku Zákony v prvním čtení. A už skutečně, kolegyně a kolegové, poprosím o klid. Prosím, ujměte se slova. A poprosím o důstojný prostor, opravdu prosím, přeneste diskuse do předsálí, kolegyně a kolegové.
Kolegyně, kolegové, dobrý den. Dovolte, abych ji stručně zdůvodnila, jenom skutečně pár vět.
Je to tak? Děkuji velmi, vše je jasné. To je návrh, který zazněl. Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo se chce přihlásit ke změně pořadu?
Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, jenom na upřesnění.
Děkuji. Já tedy tímto otevírám bod číslo
Zrušení předmětných ustanovení, která blíže konkretizovala rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení u jednotlivých kategorií veřejných funkcionářů, odůvodnil Ústavní soud nepřípustným zásahem do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení veřejných funkcionářů, který selhal v testu potřebnosti takového zásahu, tedy v rámci širšího testu proporcionality. Proto se v návaznosti na tuto změnu navrhuje podrobněji upravit pravidla pro identifikaci, autentizaci žadatele o nahlížení, a to s ohledem na potřebu předcházet neoprávněnému nakládání s údaji získanými z oznámení veřejných funkcionářů, a dále potřebu předcházet žádostem sledujícím šikanózní cíle. Rozsah zveřejňovaných údajů zůstává v návrhu zachován. Ačkoli tato interpretace už vyplývá z historického výkladu zákona o střetu zájmů, novela tuto otázku staví najisto. V obou případech nebyli tito funkcionáři pro výkon dlouhodobě uvolněni. Ta novela je poměrně stručná, vejde se na dvě A4, přesto svým dosahem se nás všech dotýká a praktického fungování volených funkcionářů se dotýká. Tady bych ale chtěl zdůraznit, že tohle právě je předmětem toho kompromisu a dohody mezi koalicí a opozicí z minulého volebního období.
Byla zrušena důležitá ustanovení, která umožňovala v podstatě přístup do Centrálního registru oznámení. Nyní tento přístup do Centrálního registru není umožněn vůbec, a to je samozřejmě situace, která není v pořádku a se kterou něco musíme udělat.
Děkuji paní zpravodajce a nyní otevírám obecnou rozpravu, kde máme přihlášena dvě přednostní práva a poté řádnou přihlášku.
Musím říci, že je to pro nás velký den, protože novela zákona o střetu zájmů, zdá se, by mohla být schválena v prvním čtení, ale zároveň musím připomenout trochu historii. V podstatě - zjednodušeně řečeno - doporučil, aby nahlížení do Centrálního registru oznámení, tedy na majetková přiznání politiků, bylo na základě předchozí žádosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. A než budeme pokračovat, tak pro vás mám jedno velmi důležité organizační sdělení a poprosila bych velmi o ztišení nyní, aby opravdu všichni slyšeli. Předsedové poslaneckých klubů již byli o této změně informováni. Bylo důležité, abychom to věděli všichni. Děkuji tedy za klid. Prosím, kdo potřebujete diskutovat, přeneste diskuse do předsálí, prosím. A prosím, vydržme to, udržme důstojné jednání této Sněmovny. A nyní k omluveným členům vlády: pan ministr Mikuláš Bek se omlouvá celý jednací den z pracovních důvodů, paní ministryně Jana Černochová od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů, Petr Gazdík celý jednací den z pracovních důvodů, Helena Langšádlová od 15 hodin z pracovních důvodů, Jan Lipavský od 11.30 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Nekula celý jednací den ze zdravotních důvodů. A tímto jsme již téměř vyčerpali došlé omluvy. Ještě přišla omluva pana poslance Martina Kolovratníka dnes mezi 9. a 10.30 ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Věry Kovářové mezi 9. a 9.30 dnes z pracovních důvodů. Tak, to by byly vypořádané omluvy. A ještě shrnu, čím bychom měli zahájit dnešní jednání, a opět poprosím opravdu o klid. Dnešní jednání tedy bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů z bloku prvních čtení. A poté, jak už bylo avizováno, v 11.15 hodin bude 25. schůze přerušena a zhruba pět minut po skončení avizovaného online vystoupení budeme ve 25. schůzi pokračovat, a to projednáváním bodu 148, podpora územní celistvosti Ukrajiny a odsouzení válečné agrese Ruské federace. Prosím, kolegyně a kolegové, nenuťte mě třeba jmenovat, je to v levé i v pravé části sálu. A ve 13.30 hodin máme pevně zařazené volební body 110 až 13 a v 15 hodin poté bude zahájena mimořádná 26. schůze Poslanecké sněmovny. To by byla rekapitulace dosud schváleného pořadu. Vnímám - s přednostním právem pan předseda Josef Cogan.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych si dovolil jenom drobnou úpravu technického charakteru s tím, že bych navrhoval přesunout bod 31 před bod 29, to znamená, tisk 213, ochrana spotřebitele, před tisk 197, o prekurzorech výbušnin.
Prosím, garantujme panu poslanci důstojné vystoupení. Nyní zejména v levé straně sálu je obrovský hluk.
A jak jsem říkal včera, já bych chtěl tento týden panu Řehkovi dát dárek. Předem moc děkuji.
A je ještě někdo přihlášen ke změně pořadu? Nevnímám zájem o přihlášky k pořadu schůze. Jako první přednesl pan předseda Cogan jenom prohození bodu 31, ochrana spotřebitele, před bod 29, o prekurzorech výbušnin, což už bylo v návrhu z grémia. Srdečně zdravím. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, sem přišla poděkovat za tu vstřícnost, se kterou to bude projednáno. Chtěla jsem zdůraznit, jak je skvělé, že budeme postupovat v tom zjednodušení vyplácení příspěvků. Roky jsme tady přijímali věci, které zesložiťovaly, konečně zjednodušíme. Jsem ráda, že jsem měla příležitost se na tom osobně podílet, a velice si vážím i práce těch, kteří to velmi narychlo připravovali, protože to byla opravdu velmi intenzivní práce i těch úředníků a úřednic na ministerstvu. Přijde mi fér to tady taky říct. Bylo to opravdu pod velkým časovým tlakem. To by byl takový můj druhý apel a zároveň snad i příspěvek k tomu, aby se rozšířilo povědomí o téhle cílené pomoci těm, kdo prostě bez ní by nemohli dále bydlet ve svém bytě. Jsem velice ráda za to, že k této změně limitu dochází. Já věřím, že do budoucna se nám podaří najít shodu na tom rodičovském příspěvku. Je tam samozřejmě celá řada variant, jak by se to dalo řešit, ať už navýšením tohoto limitu, nebo úplně vypuštěním tohoto limitu, což bych já preferovala. Budeme se o tom dále bavit. Nicméně nyní jde zejména o to, aby tato novela, tak jak je předložena, prošla, abychom mohli zjednodušit čerpání příspěvku na bydlení, a to je pro mě priorita, abychom opravdu od 1. července toto měli pro lidi co nejjednodušší. Takže ještě jednou velice děkuji za tu vstřícnost a podporu a věřím, že se nám podaří dlouhodobě dořešit i ty další aspekty.
Ještě před závěrečným slovem do obecné rozpravy se hlásí pan ministr Jurečka.
Děkuji moc a děkuji za tu velmi korektní a konstruktivní debatu.
S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Pastuchová.
Děkuji.
Děkuji a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rámci obecné rozpravy? Nevidím nikoho, tím tedy končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Paní zpravodajka? Tak nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru?
Zohledňují se přitom technické možnosti realizace návrhů zákona u České správy sociálního zabezpečení a u IT systémů zaměstnavatelů.
Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Cílem je podpořit tuto skupinu na pracovním trhu. Nicméně tento návrh necílí jenom na tuto krizovou dobu, ale věřím, že přinese profit i do dalšího období. Pevně věřím také - a to je také cílem tohoto vládního návrhu - že se podaří dostat na pracovní trh více zaměstnanců. Pevně věříme, že ta sleva na pojistném bude tím motivačním faktorem. Vláda se ve svém vládním prohlášení zavázala, že bude ještě dále pracovat s tím, aby se zlepšila situace na trhu práce. To znamená, toto věřím, že není poslední návrh, který by měl zlepšit flexibilitu českého pracovního trhu, a že to není poslední návrh, který by zlepšil také postavení zaměstnance ve smyslu slaďování pracovního, osobního a rodinného života. Toť vše v tuto chvíli jako zpravodaj. Děkuji vám za pozornost.
Poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila zatím paní poslankyně Šafránková.
Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom krátce přednést naše stanovisko poslaneckého klubu SPD. My totiž dlouhodobě prosazujeme nastavení systémové podpory zaměstnávání na částečné pracovní úvazky těm skupinám osob, které jsou na trhu práce nejvíce ohroženy a kterým tato forma zaměstnávání nejvíce vyhovuje z důvodu potřeby sladit pracovní život s tím rodinným. To se samozřejmě nejvíce týká rodičů malých předškolních dětí, kteří se chtějí po rodičovské dovolené postupně vracet do zaměstnání. Zde je klíčově důležité nastavit podporu zaměstnanců i zaměstnavatelů tak, aby bylo pro obě strany vzájemně výhodné smlouvu o částečném pracovním úvazku uzavřít. Zejména by to bylo řešení, na rozdíl od vládního návrhu, které by nepřineslo úbytek peněz na důchodovém účtu, tedy neznamenalo by to pokles výběru důchodového pojištění s dalšími dopady, například v budoucnu na výplaty důchodů. Proto bych tady ráda apelovala na pana ministra, aby učinil všechny potřebné kroky k tomu, aby návrh na podporu částečných zaměstnaneckých úvazku, se kterými souhlasíme, také doprovodil kroky, které nahradí výpadek prostředků v průběžném systému primárně určených na naše důchody.
Nyní s přednostním právem se přihlásila paní místopředsedkyně Richterová.
Velmi děkuji za slovo. Já bych chtěla už jenom dodat, že tohle je vlastně zákon, který by pomohl mnoha skupinám obyvatel. Současně myslím, že mnozí z vás znáte ženy, které by rády neztratily kvalifikaci, které by si rády udržely kontakt s oborem, jen zkrátka dnes se ty malé částečné úvazky zaměstnavatelům nevyplatí. Náklady na pracovní místa jsou často fixní bez ohledu na to, jak velký je ten úvazek. Protože i tak ta péče bývá náročná. To je na jedné straně toho rodinného životního spektra.
Co se týče stručného obsahu návrhu. Je podle něj postupováno ve všech případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. V případě informací týkajících se životního prostředí se tak jedná o lex specialis. Z důvodu této speciální úpravy je tak nezbytné technicky provést změny i ve dvou speciálních předpisech, kterými jsou zákon o právu na informace o životním prostředí a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Konkrétní změny, které zavádí nyní předložený zákon, jsou tyto: Ono to tak v podstatě fungovalo, protože se tady vytvořila jakási správní praxe daná výkladem soudů. Ovšem ten výklad byl pro povinné subjekty často složitý, nejasný a v podstatě každý k tomu přistupoval jiným způsobem, individuálně. To znamená, navrženým ustanovením dojde jednoznačně k unifikaci praxe a nastavení jasných pravidel transparentnosti. Povinný subjekt tak informaci neposkytne - a toto bývá často předmětem různých sporů - pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje ochranu kritické infrastruktury. Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona. To neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má. Správcem centrálního registru je Ministerstvo vnitra. Od některých ustanovení návrhu zákona, která nebyla pouhou transpozicí směrnice, bylo upuštěno. Ve stávajícím návrhu tak oproti původnímu sněmovnímu tisku 1194 bylo rezignováno na pokus zahrnout mezi povinné subjekty i další právnické osoby zřízené nebo založené za účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
A toto menší zdanění částečných úvazků, které ve finále může zvýšit příjmy seniorům, kteří budou chtít, je zase další pozitivní efekt a finálně je to něco, co jde prostě v souladu s trendem podpořit svobodu volby. To bych chtěla jenom závěrem zdůraznit. A jsem za to velmi ráda.
Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Ano, pan zpravodaj.
Možná se to může zdát jako malá změna, nicméně já jsem velmi přesvědčen o tom, že to je první důležitá vlaštovka, která by měla směřovat k tomu, abychom skutečně větší flexibilitu na pracovním trhu dokázali v České republice zavést a posílit. Týká se to například zdravotního pojištění u zkrácených úvazků, kdy lidé, kteří nedosahují minimální mzdy a nedosahují toho minimálního vyměřovacího základu, tak při každém navýšení minimální mzdy, což v posledních letech je trend, tak vlastně u nich vždycky s každým navýšením minimální mzdy dochází k poklesu jejich reálné mzdy. A já pevně věřím, když tady vidím pana ministra zdravotnictví Válka, že to bude jedno z dalších témat, která budeme ve vládní koalici, a pevně věřím, že i napříč politickým spektrem, diskutovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá další opatření, která směřují ke zlepšení flexibility pracovního trhu. To je další věc, kterou potřebujeme legislativně dořešit. Víme, že v době covidu to byl institut, který byl velmi často využíván, nicméně chybí nám k němu jednoznačné právní ukotvení a potřebujeme -
Pane poslanče, já se velmi omlouvám. Prosím, můžete pokračovat.
Potřebujeme v tom, abychom dokázali mít více zkrácených úvazků, mít větší flexibilitu na tom pracovním trhu a lépe slaďovat ten profesní, osobní a rodinný život, tak potřebujeme motivovat jak zaměstnavatele, tak zaměstnance. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Má zájem.
Děkuji, já už jen velmi stručně. Děkuji za tu rozpravu, která byla věcná a konkrétní.
Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Já přednesu návrh usnesení a zároveň přivolám kolegy z předsálí: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 236 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Omlouvá se pan ministr Lipavský od 16.45 z pracovních důvodů. A nyní bychom tedy přistoupili k hlasování. Kdo je proti? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem? Pan zpravodaj ano. Prosím, máte slovo.
Já už jen krátce.
Kdo je proti? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a končím tímto projednávání tohoto bodu.
S pověřením vlády uvede předložený návrh pan místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan. Prosím, ujměte se slova.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právo na informace o životním prostředí a zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Čeho se zákon týká, a ve kterých oblastech? Zásadní změna. Za třetí, usnadnění možnosti digitalizace kulturních zdrojů, například starých tisků, pomocí smluv umožňujících efektivnější zapojení soukromého sektoru. Za čtvrté, doplnění úpravy přístupu k výzkumným datům vypracovaným v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků. Návrh obsahuje také další změny, které mají za cíl odstranit nejpalčivější problémy současné aplikační praxe, a to jsou: zajištění větší ochrany veřejných institucí, které jsou obchodními společnostmi pohybujícími se v konkurenčním prostředí, přičemž cílem je ochrana zejména klíčových státem vlastněných obchodních společností. Za druhé doplnění výslovné právní úpravy, poskytování informací o platech a odměnách v reakci na judikaturu Ústavního soudu. Za třetí ochrana informací týkajících se kritické infrastruktury nebo rozhodčího a obdobného řízení. Za čtvrté ochrana před zneužíváním práva na informace, tedy před takzvanými šikanózními žádostmi, se kterými má především lokální sféra velké zkušenosti. Za šesté změny v procesní oblasti umožňující rychlejší poskytnutí anonymizovaných informací a rychlejší vyřízení odvolání. Domnívám se, že předložený návrh je vyvážený z hlediska ochrany práva na informace i ochrany před jeho zneužíváním a reaguje i na zhoršenou bezpečnostní situaci s tím spojenou potřebu větší ochrany některých informací veřejného sektoru. Proto si v rozpravě dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech.
A z kabinetu pana ministra Lipavského omluvenka je do 11.30 hodin z pracovních důvodů.
Dále budu označovat ve své řeči už jen slovem směrnice.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, pane poslanče, děkujeme. Hlásí se tedy ještě někdo do obecné rozpravy? Končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Návrh na vrácení předloženého návrhu ani návrh na zamítnutí nezazněl. A vzhledem k tomu, že bylo vzneseno veto, tedy námitka, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. A nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování. Hlasování číslo 5, přihlášeno 160 poslanců a poslankyň, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 6, přihlášeno 161 poslanců a poslankyň, pro 147, proti žádný. Výsledek je tedy takový, že jsme přijali tento návrh a lhůta byla zkrácena mezi prvním a druhým čtením na jeden den. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Novela tohoto zákona se snaží tady do našeho českého pracovního prostředí přinést motivaci zaměstnavatelů ve větší míře realizovat částečné úvazky. Je to téma, o kterém se tady dlouhé roky hovoří, volají po něm i zaměstnavatelé, volají po něm i zaměstnanci, lidé, kteří jsou ve specifických životních situacích, a několikrát v minulosti bylo poměrně blízko k tomu, aby se nějaká takováto úprava i realizovala, avšak nepodařilo se ji dotáhnout do konce. U různých zaměstnavatelů několik zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek. Slevu jde odečítat od pojistného odváděného za příslušný kalendářní měsíc.
Táži se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? V tom případě můžeme přistoupit k hlasování o zkrácení lhůty tak, jak navrhl pan předseda Výborný.